Děkuji paní poslankyni Janě Pastuchové.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Je to nepoměr, nicméně samozřejmě zase na tento úkor nemůžeme ubližovat a nechat v nesnázích jednu skupinu lidí proti druhé. Každopádně poprosím, aby se paní ministryně na toto téma zaměřila a snažila se ho vyřešit. Takže to je jedna věc, je to OSVČ. Druhá věc. Lidé, kteří jsou na ošetřovném, dostanou peníze o měsíc později. A my se vlastně nepozastavujeme vůbec nad tím, že dostanou peníze o měsíc později. Zajímá nás tady vlastně někoho, za co ten měsíc žijí? Nás zajímá jenom, jestli se jim budou přepočítávat dávky a podle čeho. Ti lidé, kteří nedostanou mzdu a jsou na ní silně závislí, si následně musí na živobytí půjčovat. Dostávají se do dluhových pastí, nezvládají splácet. Tak o tomhle se tady bavme! Ne o tom sekundárním problému: o tom primárním. Ten je pro mě mnohem důležitější. Dostala nějakou odpověď. Jestli se s ní smířila, nesmířila, to jste slyšeli sami. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo. Nejprve k jádru toho návrhu, k jádru toho, že úřady teď nezvládají plynule vyplácet ošetřovné.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Do systému byl dán včas, ale bereme to právě z důvodu této situace jako přílepek.
Děkuji paní poslankyni Haně Aulické Jírovcové.
My jsme samozřejmě přemýšleli, jestli tu lhůtu stanovit, nicméně pak jsme okamžitě u mechanismů sankcí a otázkou je, pokud bychom takto zdlouhavě přistoupili k tomu řešení, zda by to bylo produktivní, nebo spíše kontraproduktivní. My se domníváme, že v této době nějakým způsobem ještě více zatěžovat zaměstnavatele, dávat jim tam sankce atd., by bylo spíše kontraproduktivní. Logicky po zkušenosti s první vlnou jsme ale na Ministerstvu práce a sociálních věcí v létě připravili úplně jiný, nový systém výplaty ošetřovného. V době nouzového stavu si nemyslím, že je správné pak měnit kompletně celý systém a najíždět na úplně nový systém. To jsme měli dělat v létě, kdy na to byl čas a kdy na to byl prostor a mohli jsme se připravit. My jsme také na úrovni vlády o ní několikrát debatovali. Nicméně, je to extrémně důležitá debata.
Prostě nedočkali. Mrzí mě, že nedal také šanci znovu tento zákon, tuto novelu prodiskutovat. Dával jsem návrh k novému projednání ve školském výboru. Myslím si, vážené kolegyně, vážení kolegové, že rezignace na kvalifikaci je prostě chyba. S nedostatkem učitelů, a u nás je to problém především určitých regionů, to víme, se potýkají v Rakousku, v Německu i v jiných zemích, ale nepostupují takhle zjednodušeně jako my. Naplno říkám: chtěl bych, aby české školství bylo jako finské. Máte pravdu, pane ministře. S tímto přístupem nejenom Finsko, ale ani Rakousko a Německo nedoženeme.
Nejprve zareaguji na obecnou rozpravu, která je dnes vedena. Zkrátka každý jinak si vykládá, co vlastně bude znamenat její schválení. Ani toto samozřejmě není dobrá zpráva. Z tohoto důvodu si myslím, že před hlasováním v třetím čtení bychom si tohle měli vyjasnit, a myslím si, že to je poctivé. Druhá věc, která v obecné rozpravě zaznívala, a já už jsem na to upozorňovala v rámci druhého čtení, takže jenom stručně, kolegové. Není pravda, že Česká republika na svém celém území řeší nějaký skandální nedostatek kvalifikovaných učitelů a učitelek. Tato tvrdá data ukazují, že jsou to procenta, opravdu jednotky procent u několika krajů. To samozřejmě neznamená, že bychom se touto situací neměli zabývat. Ale tyto možnosti jsou, ředitelé a zřizovatelé, ti osvícení, je využívají a myslím si, že tím pádem není důvod snižovat požadavky na kvalifikovanost učitelů. Problém je i načasování, kdy tuto debatu o kvalifikovanosti učitelů vedeme, protože nejenom inkluzivní vzdělávání, jak to tady padlo v několika příspěvcích, ale zejména doba dopadu COVID-19 do našeho vzdělávacího systému, a nejenom nyní, ale i následně, kdy se budeme muset vypořádávat s dopady na vzdělávání našich dětí, naopak bude vyžadovat vysokou, tu nejvyšší kvalifikovanost učitelek a učitelů. To, že tímto způsobem jdou ostatní zahraniční úpravy i země, tady také padlo. Naopak metodika, didaktika a pedagogika jsou práva učitele výslovně zakotvená ve školském zákonu a ředitel má pouze obecnou povinnost ve své manažerské funkci dbát na celkovou kvalitu vzdělávacího procesu. Takto to je podle práva a podle zákona. Takže upozorňuji na to proto, abychom se netvářili, že ředitelé a ředitelky za nás všechno vyřeší. A to si myslím, že nikdo z nás, kolegové a kolegyně, nechce.
Kdo je proti? Usnesení bylo schváleno.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jedná se o vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči. V podstatě se jedná o technickou pojistku, která má zabránit případným negativním vedlejším dopadům čerpání mimořádného ošetřovného z důvodu dlouhodobého uzavření škol. Dovolte, abych vysvětlila. I při dodržení všech zákonných lhůt se tak může stát, že rodič obdrží výplatu mimořádného ošetřovného ve stejném měsíci jako výplatu, mzdu. Pro vysvětlení bych si dovolila dát jeden konkrétní příklad. Protože se ale reálně příjmy nezvýšily, jen došlo k souběhu výplat, je potřeba uvést v platnost tuto technickou pojistku. Ještě jednou zopakuji, že návrh je potřeba vnímat jako čistě technický, je vázán specificky na mimořádné ošetřovné, to znamená na to, kdy vlastně z důvodu pandemie uzavíráme školy a děti do školy chodit nemohou. Tato novela nepřináší zvýšené náklady na rozpočet, cílem je zachovat nárok na přídavek na dítě a příspěvek na bydlení rodičům, kteří museli přerušit práci právě z důvodu uzavřených škol a museli pečovat o své dítě mladší deseti let. Návrh je předkládán z časových důvodů v legislativní nouzi a dovolte, abych zdůraznila, že pokud tento návrh nebude schválen legislativně do konce ledna, tak tato úprava bude již bezpředmětná. Z tohoto důvodu si vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím požádat o schválení tohoto návrhu zákona.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona; Já vám děkuji za pozornost a vás, pane předsedající, požádám potom, přihlásím se v obecné rozpravě. Jestli můžu, dáma má přednost, tak požádám, jestli můžete dát slovo nyní kolegyni Pastuchové a já po ní.
Dobře, to je vaše rozhodnutí, já musím postupovat podle jednacího řádu. Paní kolegyně Jana Pastuchová v rozpravě a připraví se zpravodaj. Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane kolego Nováku, že jste mi dal přednost, vážím si toho. Včera jsme slyšeli, když jsme prodlužovali nouzový stav, že pokud bude epidemická situace lepší a nezhorší se nám, že nám nastoupí děti v prvním stupni do školy. A řeknu proč. Já jsem se na výboru pro sociální politiku Ministerstva práce zástupců zeptala, zda by nešel vydat metodický pokyn, který by nařizoval, aby se administrativa snížila na 10 dní. Prostě těch úřadů - a my kvůli všem, že mají všude práce, tak budeme měnit zákon, místo toho, že nám stačí změnit metodický pokyn, který nám upraví dobu vyplácení z 30 na 10 dnů?
Ptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova po podrobné rozpravě. Není tomu tak. Já vám rozumím, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Máme vlastně načteno devět pozměňovacích návrhů. Tam je ten souběh. Za sedmé budeme hlasovat C - 7291 - paní poslankyně Kovářová, rozšíření kompenzací obcím a krajům. A na konci bychom měli hlasovat zákon jako celek.
Děkuji. Ano, pan kolega Jurečka má připomínku k proceduře hlasování. Ještě někdo k proceduře hlasování? Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 96, 98 přítomných, 90 pro, proti nikdo. Procedura byla schválena.
Ústavně-právní výbor zaujal nedoporučující stanovisko.
Stanovisko ministryně? Takže byl vysloven souhlas a já děkuji zpravodaji i navrhovateli. Jedná se o Nyní se táži navrhovatele, tedy pana ministra, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemáte, v pohodě. Tak, pane poslanče, máte slovo.
I proto musím na začátek zdůraznit naši jednoznačnou podporu názoru široké pedagogické veřejnosti, bývalých ministrů školství, děkanů pedagogických fakult, školských odborů, profesních organizací, ale hlavně učitelů, ředitelů a významných osobností české pedagogiky, kteří se na ni dívají poměrně kriticky. Zdůvodněním tohoto paragrafu je nedostatek učitelů, což by se zdálo poměrně logické, a také posílení ředitelských kompetencí. Já však to vidím jako poměrně krátkozraké řešení. Já osobně jako dlouholetý speciální pedagog si nedovedu představit, že takový nový v uvozovkách odborník na pedagogiku bez odborného vzdělání bude vyučovat třídu například s inkludovanými dětmi, které mají kombinované vady nebo psychiatrické problémy. Jak si s nimi poradí, těžko odhadovat, když s těmito dětmi těžko pracují i fundovaní odborníci. Nemluvím o tom, co navíc vyvolá tato záležitost ve sboru, kde za stejně kvalifikovaného bude považován vedle odborníka amatér jen díky podpisu ředitele školy. Chci také připomenout kolegům, že odborníci z praxe už dnes mohou vyučovat ve středním školství a na odborných učilištích právě v odborných předmětech. Poslanci Komunistické strany Čech a Moravy některé dílčí změny podpoří, například doplnění některých činností mezi pedagogické pracovníky, ať už je to školský psycholog, logoped, sociální pedagog. Podpoříme zavedení definice třídního učitele, úpravu uvádějícího učitele a adaptačního období. Ale co chceme hlavně, aby se učilo nejen kvalifikovaně, ale také aprobovaně s vysokým standardem kvality. Proto profesní kvalifikace musí zůstat věcí státu, a ne záležitostí ředitele školy. Tolik z mé strany.
Dobré popoledne.
Proto si myslím, že obecný zákon je daleko lepší než jednotlivé dílčí zákony, které řeší jednotlivé skupiny.
Nyní s přednostním právem paní poslankyně Pekarová Adamová.
Děkuji vám za slovo. Já si dovolím využít ten čas ještě na reakce na tu plejádu různých argumentů, pseudoargumentů a častokrát bohužel i lží, které tady zazněly od některých předřečníků. Chtěla bych podotknout, že v žádných zákonech, které tady schvalujeme, není přímo v tom zákoně uvedeno, z jaké kapitoly rozpočtu bude ten nárok, který tím zákonem vzniká, hrazen. Prosím pěkně nezavádějme tady, neříkejme, že jsou to běžné standardy a že tady to je nedostatek zákona, když to není normální, není to v těch zákonech nikdy. Tak to je až nedůstojný argument podle mého názoru. Vy někdo víte, jak dlouho ještě budou ta plošná opatření platit? Nevíme, jaké ještě konkrétní parametry těch zpřísnění budou. Ale my někdo víme, jak dlouho ti lidé ještě nebudou moci podnikat? Ano víme, že už mnozí z nich víc než pět měsíců nemohou mít otevřeno. Kolik to ještě bude týdnů či měsíců? A křišťálovou kouli jsme neměli ani my, když jsme v létě minulého roku tento zákon připravovali. A určitě se tady bavíme o miliardách, možná i desítkách miliard korun, to je určitě pravda. Takže to jsou všechno argumenty, které tady padají spíše z hlediska nějakého technického. Je potřeba ten zákon dostat vůbec do výborů, kam tato diskuze patří. Nikdo ještě nedokázal jediný příklad takového podnikatele, který by takhle adoroval vládu. Takže prosím pěkně, pojďme se dívat na tu realitu těch, kteří kvůli tomu nespí, kteří kvůli tomu mají i celou řadu zdravotních problémů. A ne jejich vinou. Další předřečník, pan ministr Petříček. Mrzí mě, že už tady není, ale třeba mu to kolegové z jeho klubu vzkážou. Závazek korespondenční volby zní krásně. Pojďme si říct zase tu realitu. Za osm měsíců tady máme konec volebního období, osm, devět, měsíců. Za takto krátkou dobu už je velmi nepravděpodobné, že ještě vůbec předložíte zákon, který vznikal ve vládě na Ministerstvu vnitra, který se týkal, ano, nejenom korespondenční volby, ale celkově volební zákony měnil v několika dalších oblastech. Ta záruka toho, že to skutečně dotáhnete, je blížící se nule. A tímto odpovídáme i na tu výhradu pana předsedy Okamury vaším prostřednictvím, pane předsedající, že to je nějak účelové v tomto čase. My to tady děláme opakovaně. Můžete si to dohledat ve stenozáznamech, můžete si dohledat, že už jsme tady ten zákon jednou projednávali. Takže všechno tady to je liché, lichá argumentace těch, kteří zkrátka ten zákon přijmout nechtějí. Vnitro ten návrh sice zpracovalo, ale tady ve Sněmovně jsme jej ještě neviděli. Je zkrátka nejvyšší čas se tím zabývat, pokud to myslíme vážně. Tak to o té důležitosti a prioritě hovoří za vše. Vaším prostřednictvím, pane Filipe, k vám. Já pevně věřím, že jste ochoten přiznat i to, že my nejsme ti, kdo určují, kdy bude mimořádná schůze, a že jako člen vedení této Sněmovny máte možnost ovlivnit, jestli to bude právě ve čtvrtek a v jakém čase, nebo jestli to bude až v pátek, nebo jestli to bude až v příštím týdnu. Toto všechno můžete ovlivnit, tak prosím pěkně tady potom na mikrofon nehrajte takovou estrádu. Je to nedůstojné. To je sice pravda, tak já vám připomenu jedno hlasování z 15. prosince, kdy jsem chtěla, aby ten zákon byl předřazen. Protože jak víte, v záplavě těch desítek návrhů, které tady v prvním čtení jsou - a myslím, že už to jde do stovek - tak šance na to, že by se dostal skutečně na program, je naprosto mizivá. Proto jsem chtěla, aby byl pevně zařazen. A jak hlasovala vaše strana včetně vás?
A jde právě o osoby z rizikové skupiny, kde říkáme, že by je vláda měla více chránit. To znamená, i tento zákona podporujeme a budeme ho podporovat, a pokud bude navržen k projednávání ve variabilním týdnu, tak ho navrhneme. Nemůžeme pro to hlasovat. Jestliže lidé mají pocit, že volby nejsou férové, že u voleb nemají možnost věci změnit, tak vezmou do ruky vidle. A to je to nejhorší, co se může stát, kdy se ty věci zvrhnou v násilí, a my jsme proti násilí. A když se podíváte kolem sebe, tak toho násilí je dnes plný svět. To znamená, my nepodpoříme korespondenční volbu. Protože to nepřinese stabilitu celému světu. Nepřinese to víru v demokracii, nepřinese to stabilitu a je to velký problém. To znamená, my z důvodu právě navrženého tohoto zákona o korespondenčním hlasování nebudeme hlasovat, nepodpoříme tento návrh mimořádné schůze, protože podle nás může ohrozit demokracii, demokracii tak jak v celém světě, tak i v České republice. A samozřejmě ostatní návrhy, které jsou v tomto návrhu mimořádné schůze dnes, podpoříme kdykoliv, pokud budou zařazeny na projednávání Poslanecké sněmovny, kdykoliv je podpoříme a budeme o nich rádi debatovat. Myslím si, že je to velmi důležité, ale z důvodu právě zákona o volbách, tedy korespondenčního hlasování, celou tuto mimořádnou schůzi nemůžeme podpořit.
Přeji hezké dopoledne.
Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já nebudu rozebírat jednotlivé čtyři body, které jsou navrženy na tuto mimořádnou schůzi. Já se budu zabývat tím, co se vlastně odehrálo. Tím, že je svolána tato schůze díky podpisům kolegů poslanců. Víte, já mám nevyřízenou odpověď na písemnou interpelaci a nejsem sám. Nevím, proč jsme na grémiu nemohli jednat o tom, jestli bude předřazen ten nebo onen bod. Ale tohle je odebrání mého ústavního práva. Já zásadním způsobem odmítám, aby se politické jednání mezi jednotlivými politickými kluby v Poslanecké sněmovně nahrazovalo tím, že se tady budeme silově přetlačovat buď menšinovým, nebo většinovým kvorem! To se tady neodehrávalo ani v těch nejsložitějších dobách, kdy v roce 2009 byla vyslovena nedůvěra vládě. A bylo to sto na sto, a přesto jsme byli schopni se normálně domluvit! Nezlobte se, navrhl jsem, a poslanecký klub KSČM s tím souhlasil, že my nebudeme schvalovat pořad této schůze, protože to není normální politický postup.
To, že musí cestovat tisíce kilometrů často, vynakládat nemalé prostředky, aby mohli uplatnit své základní právo, které jim demokratická země, jako je Česko, dává, a to je podílet se na rozhodování o budoucnosti naší země. Česká strana sociálně demokratická se k tomuto závazku, který máme obsažen v našem programovém prohlášení, jednoznačně hlásí. Dovolte mi také zmínit, že jsme si plně vědomi toho, že občané, kteří žijí, studují, pracují v zahraničí, mají vztah k naší vlasti. Jsou to lidé, kteří studují, jsou to vědci, jsou to lidé, kteří tvrdě pracují a kteří se často chtějí vrátit zpět do České republiky, a proto také chtějí mít možnost o osudu, o budoucnosti naší země spolurozhodovat, být součástí demokratických voleb. Jsou to také lidé, kteří ale v zahraničí šíří dobré jméno naší země. Včetně toho, že jsou naši krajané každoročně schopni do Česka poslat, utratit až 90 miliard korun. Zejména v době, kdy procházíme těžkým obdobím pandemie.
Zkuste to, jak těm lidem je. Ptali jste se jich? - Já si pamatuji necovidové doby, kdy jste jezdili po živnostnících, po firmách, fotili jste se s nimi, plácali jste se po ramenou, jak je to všechno skvělé, zalité sluncem. Mluvíte s těmi lidmi dnes? S jejich rodinami? Takže doufám, že když sem přijde vratka ze Senátu, že i pod faktickými daty, která nelze okecat, nelze je ohýbat, tahle Sněmovna vezme rozum do hrsti a řekne: jdeme to podpořit. Protože to je to minimum, co pro ty lidi můžeme dneska udělat.